To snad ne. A jestli si myslíte, že ano, potom stáhněte všechny návrhy svých usnesení. Důrazně se proti zákonu o uznání banderovců za válečné veterány se všemi výhodami s tím spojenými ohrazovaly i židovské organizace z různých států Evropy i světa. Já osobně jsem interpeloval nejen pana ministra zahraničí Petříčka, ale i předsedu vlády Andreje Babiše. Přece každý z nás dobře víme, že banderovci masově vraždili volyňské Čechy, masově vraždili i Poláky, Židy, ženy, děti, dokonce i kojence.
S faktickou poznámkou pan poslanec Klaus.
Já zareaguji na svého předřečníka, vaším prostřednictvím, pana poslance Zahradníka. Tak já to jenom zjednoduším.
Chci připomenout energetickou koncepci České republiky a energetický mix Evropské unie. Jsou to dokumenty, které stanoví fungování energetického, nebo palivoenergetického komplexu v rámci celé Evropy na desítky let dopředu. Česká republika v rámci svých emisních nařízení docela výrazně reguluje a nutí všechny zdroje a znečišťovatele ovzduší, aby se přizpůsobili ekologizaci emisí, které vypouštějí do ovzduší. Já mohu jako příklad použít dobrou zkušenost z Moravskoslezského kraje, který donutil velké znečišťovatele k tomu, aby opravdu investovali miliardy korun do odprášení, do likvidace emisí a do myšlení na to, jak by to v budoucnu mělo vypadat. Tady se sluší také připomenout, že se nebavíme o izolovaném problému, ale je tady problém, který se týká Evropy, a třeba zrovna v našem kraji Moravskoslezském je to problém Polska. Ukázalo se, že dobrá myšlenka, která stála na začátku myšlenky emisních povolenek jako takových, se postupem doby docela výrazně zneužila. Děkuji, pane předsedo. Čili nechci připomínat to, co s povolenkami udělali mnozí, kteří s nimi začali obchodovat. Jedna věc, která tady ještě nezazněla, byť byla zmiňována zpravodajkou, a kterou bych na závěr chtěl zdůraznit a zmínit. Samozřejmě občané České republiky si nekupují povolenky, tak naivní nejsem. Ale občané České republiky kupují produkty, které přímo souvisejí s hodnotou těchto povolenek. Kupují teplo, kupují elektrickou energii, kupují plyn Já bych tady velice rád apeloval na vás, kolegyně a kolegové, abychom uvažovali o tom, že tento návrh, tento zákon velice výrazně ovlivní průmysl v České republice, potažmo energetickou koncepci českého státu. Jakožto člen hospodářského výboru se nad tím docela často zamýšlím a v energetickém podvýboru tyto věci docela podrobně probíráme.
Dokonce o tom také hovoří smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993, kde se také jasně vymezuje tehdejší záležitost v tom duchu, že to byla tehdy okupace. Zároveň vlastně i dnes náš pan prezident také vyjádřil nesouhlas s těmito aktivitami, takže si myslím, že tady jsme poměrně zajedno. Takže tolik k tomu usnesení. Možná poslední ještě argument zmíním.
Připomenu, že návrhy usnesení je potřeba poté načíst nebo se k nim přihlásit v podrobné rozpravě.
Vážené dámy a pánové, snaha některých ruských politiků přiznat status válečných veteránů účastníkům vojenské invaze do Československa v roce 1968 je odporný pokus legitimizovat okupaci. Jediným výsledkem může být poškození vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Rok 1968 byla brutální agrese a znamenala okupaci Československa. A já jsem v tomto znění již zaslal také dopis jménem SPD ruskému velvyslanci v České republice a ten dopis je relativně krátký, takže bych jeho znění také tady přečetl. Události spojené s invazí sovětské armády a následnou okupací jsou kapitolou našich vzájemných vztahů, kde je třeba si otevřeně přiznat jejich důsledky včetně desítek obětí na lidských obětech mezi československými občany. Vždy jsem rozhodně obhajoval a budu obhajovat podíl a význam, který měla sovětská armáda na osvobození Československa od nacistické okupace během druhé světové války. Mám velký zájem na korektních a vyrovnaných vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací. Právě proto si upřímně a otevřeně dovoluji vás upozornit na velmi negativní důsledky, který takový krok může vyvolat. Děkuji za pochopení." Jediným výsledkem může být poškození vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Rok 1968 byla brutální agrese a znamenala okupaci Československa."
Děkuji. Také požádám potom o načtení či odvolání se na usnesení v podrobné rozpravě. Pak je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Holík, jestli to platí. Nicméně než dorazí, tak přečtu omluvenku. Pan poslanec Schwarzenberg se nám omlouvá mezi 16. a 19. hodinou z pracovních důvodů.
Takže vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady chtěl něco prohlásit, náš předseda byl rychlejší a výrazně výstižnější. Patřím k jednomu z mála těch, kteří to zažili.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, za prvé ryze technicky. Chtěl bych skutečně připomenout to, jakým traumatem rok 1968 pro obyvatele tehdejšího Československa byl.
Jak jsem říkal, v okamžiku vzniku dluh přechází na zákonného zástupce. Dále je nutno zpřesnit, jakých dluhů se to týká, proč se to týká jenom dluhů peněžitých a z jakých to bude právních skutečností. Novela hovoří o dluhu z právní události, ale právní událost je třeba narození nebo smrt a nevím, jak by tady z toho mohlo něco vznikat, to si myslím, že stojí za upřesnění. A dále na koho dluhy vlastně přecházejí. A co se stane, když přejde na stát, jakým způsobem to stát bude vymáhat, na koho přejde? Nejasnosti jsou i kolem postihu a to je prosím velmi důležité. Ještě si dovolím zmínit nějaké ... Tady to přeskočím, přeskočím, přeskočím... Velmi důležitá věc. Novela je také nekonzistentní v tom, na koho vlastně dopadá, jestli jsou to ti do 15 let - v té procesní části se hovoří o všech nezletilých. Nejsou dlužníci z prostého důvodu - ten dluh není jejich, ten dluh přechází na rodiče.
Děkuji, pane předsedající.
Ano, děkuji. Já už jsem přivolal kolegy z předsálí a dáme jim chviličku, aby se mohli zúčastnit. Přihlášku s přednostním právem do rozpravy, paní ministryně, beru jako první v rozpravě. Návrh byl přijat. Já otevírám obecnou rozpravu a v ní první vystoupí s přednostním právem paní ministryně spravedlnosti.
Dobrý večer, vážené poslankyně, vážení poslanci, pane předsedající. Chtěla bych zde uplatnit stanovisko vlády. To ovšem neznamená, že nemáme několik výhrad. Jsou specifikovány do osmi bodů. Chtěli bychom především upozornit na to, že tam může dojít k nedomyšleným důsledkům - Zcela absentuje úprava nástrojů, která by státu umožnila předcházet takovým skutečnostem.
Já vám děkuji, paní ministryně.
Otázka "proč je tam peněžitý dluh" je to, že my jsme jako předkladatelé pracovali původně s dluhem, ale i na upozornění Ministerstva spravedlnosti jsme to upřesnili na peněžitý dluh právě proto, aby tam nevznikly nějaké nejasnosti. Pokud jde o ten výchovný moment, ten je úplně zřejmý.
A nyní pan poslanec Zaorálek, připraví se pan poslanec Bžoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já pokládám tady tohle sdělení ministra, Ministerstva zahraničí vlastně, a velvyslance pro naši debatu za skutečně zásadní. A proč si to myslím? To mohu vysvětlit, pokud se dostaneme k tomu, o čem tady vlastně dnes mluvíme. A na to, aby to bylo přiznáno, aby to byli veteráni, tak by museli projít nějakými boji. Proto se v tom návrhu tvrdí, že tady v Československu v roce 1968 museli čelit puči a museli stabilizovat společnost. Oni řekli, že těmto z Československa to nemůže být přiznáno, prostě proto - a to je i pro mě zajímavé - že o tom aktu tehdy nebylo rozhodnuto žádnými státními orgány, což byl jeden z předpokladů, aby se někomu na takové akce potom vyplatily příspěvky jako veteránovi, a ten druhý, že by tady museli bojovat, ale oni se podle ruské vlády nestřetli s československými jednotkami ani s žádnými kontrarevolučními skupinami. To je argumentace použitá ruskou vládou v obou těch případech. A Putin to tehdy dementoval a oficiálně řekl, že toto není ruská pozice. A proto tady říkám rovnou za sebe, že se nemohu ztotožnit s některými body toho usnesení, které tady je předloženo, protože v této situaci se obracet na OSN, na NATO a Evropskou unii mi prostě připadá hysterické! My přece jako jsme schopni jednat jako rovný s rovným a nepotřebujeme běhat někam, prosit se, aby se nás někdo zastal! Tak špatně na tom snad nejsme! Proto tvrdím, že ty body usnesení v tomhle smyslu v pořádku nejsou. Vůle Sněmovny je zákonem. Já to respektuji.
A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. To klíčové sdělení bylo, že se tady nepotkávali prostě s řádným odporem. A to je právě ten velký problém, který tady máme. A já bych chtěl říct, že v době normalizace, to mi říkali zahraniční diplomaté, se právě mezi nimi říkal takový vtip, a sice že Československo je nejneutrálnější země na světě, protože Československo nezasahuje ani do svých vlastních záležitostí. Prostě v řadě oblastí měl velitel západního okruhu, což byl sovětský důstojník, větší pravomoci než celá politická reprezentace tehdejšího Československa.
A nyní paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Ten jeho závěrečný výkřik naprosto nechápu. Protože co na tom není normálního, jestliže v ruské Dumě se odehraje jednání týkající se České republiky? Ruská Duma je zákonodárný sbor Ruské federace, zákonodárným sborem, součástí zákonodárného sboru České republiky je Poslanecká sněmovna. Na těchto dvou polích se má odehrávat ten názorový střet.
A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Holík.
Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Před zahájením mě požádal krátce o slovo pan poslanec Holík.
Jeden z nich byl o nenapadání ústavních činitelů. A já jsem hlasoval pro. Je tady hodně svědků, kteří viděli, že jsem byl přítomen a hlasoval.
V tuto chvíli je písemně přihlášená paní poslankyně Dana Balcarová. Registruji z místa pana poslance Ferjenčíka.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Je to už přes dva měsíce, kdy jsme se nedokázali pokračováním diskuse v tomto bodu vrátit. A protože to je bod velmi závažný a aktuální, a je potřeba k němu přijmout nějaké stanovisko a požádat vládu, aby nás informovala, co v tomto činí, tak si dovoluji vás požádat o podporu zařazení tohoto bodu.
Došlo k přečíslování v pořadu, ale v pořádku.
Mně to přijde jako naprosto nehorázný postup ze strany daňové správy. Děkuji za podporu tohoto návrhu.
Nejprve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Balcarové, aby bod s názvem Informace vlády o ochraně klimatu, nyní označený jako bod 233, byl pevně zařazen na úterý 18. června po již pevně zařazených bodech. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili v pátek 31. května tohoto roku. S dovolením přečtu ještě několik omluv, než kolegové přijdou. Pane zpravodaji.
N460 - maloobchod se sportovním vybavením.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh přijat nebyl. Trváte na tom ještě v tuto chvíli? Kdo je proti?
Pardon. Dobře, děkuji. Bude poznamenáno ve stenozáznamu. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Děkuji zpravodaji, že je na svém místě. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Děkuji vám.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Zahájeno hlasování.
Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Děkuji vám. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
N565 - správa počítačového vybavení.
Stanovisko? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
N513 - činnosti související s leteckou dopravou.
Kdo je proti?